Ano. Zahajuji hlasování. Děkuji. Kdo je proti?
Já vůbec nevím, kde ta čísla bere. Buďte tak hodní a prosím, nepodpořte to a už nezavádějte další vlnu.
Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. On mluvil o tom, jak je potřeba vybírat ty daně a jak se máme zbavit těch živnostníků, kteří nepřiznávají tržby. A to je právě ten problém, co my s tím návrhem máme. On k ničemu takovému nepřispívá u té třetí a čtvrté vlny. Protože tady typicky jde o transakce, kdy dva lidé se spolu dohadují na tom, že jeden pro druhého pracuje, druhý mu zaplatí. Tady probíhá transakce mezi tím zahradníkem a tím odběratelem, co si třeba od něj nechá udělat zahradu. A to zavedení EET tento stav žádným způsobem nemění. Žádným způsobem neroste vymahatelnost práva. Takže jediné, co to dělá, že těm poctivým podnikatelům, kteří účtenky řádně vystavují, to komplikuje život. A to EET zařízení on k ničemu nepotřebuje. Žádným způsobem mu nepomáhá v byznysu, takže on si musí pořídit EET zařízení a v případě, že je poctivý, tak stejně by tu hotovostní platbu přiznal řádně a dal si ji do účetnictví a zaplatil z ní daně. Já vůbec nechápu, co je ten mechanismus, který má vést k tomu zvýšení nějaké vymahatelnosti práva v této oblasti. Kdyby aspoň Ministerstvo financí pracovalo na tom, že člověk, který si napojí celý systém na EET, tak mu to automatizovaně vyplní daňové přiznání, že tam pak jenom doplní slevy a hotovo, tak by to aspoň k něčemu bylo. Ale nic takového se neděje, to je jenom byrokratická povinnost, která ty podnikatele obtěžuje. A skutečně ti poctiví budou teda postiženi a ti nepoctiví jednoduše nevydají tu EET účtenku. A z těchto důvodů my právě navrhujeme zamítnutí toho zákona, z těchto důvodů nám přijde absurdní.
Pustíte paní ministryni před sebe?
Tak to přece není, pane poslanče Ferjenčíku. Ten dneska vůbec ještě nemusí mít EET, protože spadá, to jsou služby a on spadá do tzv. třetí vlny. To je první varianta. Další věc. Takže pokud budete platit bezhotovostně, nemusí mít EET. Pokud bude platit kartou, nemusí mít EET. Pokud si to budou dávat hotovostně, tak zatím nemusí mít EET, ale už dnes má povinnost - a já bych si o to řekla, kdybych někomu platila 50 tisíc cash, minimálně kvůli reklamačním lhůtám, takže bych si řekla, že chci doklad. A tu povinnost už dneska ten obchodník má na požádání, pokud nemusí mít EET. A my říkáme: povinnost, kterou má - teď mluvím o novele - kterou má už dnes na požádání, a nevím, jestli někdo z vás dá někomu 50 tisíc bez dokladu, já teda ne, pro mě je 50 tisíc hodně peněz, takže prostě ten doklad dá. A my říkáme, pokud je neplátce DPH, pokud má maximálně dva zaměstnance, předpokládám, že to tento zahradník může být, tak v takovém případě si může vybrat. Takže prosím, tak je to v té novele, doporučuji si ji přečíst.
Prosím, pane poslanče.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl jenom ubezpečit vás všechny, že nás poctivé to opravdu nezasáhlo. Mě to v ničem neomezuje, nijak mě to neruší, ba přímo ještě mi to pomáhá v tom, aby někteří nepoctiví zaměstnanci, kteří se vždycky najdou, tak museli dodržovat to, že evidují. Samozřejmě že i to se snaží obejít někteří, ale už se jim to dělá trošičku hůře. Tam bych poprosil, abychom zatlačili, abychom pomohli k tomu. Stejně ten, kterým si posíláte SMS nebo čtete novinové zprávy. Takže to jsou mé poznatky.
Mám tři přihlášky. Pan poslanec Kalousek se připraví, následně vystoupí pan poslanec Ferjenčík a následně pan poslanec Krejza. Takže pan poslanec Kalousek, předseda poslaneckého klubu. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Tak bych chtěl vidět ty lidi, kterým stačí jeden doklad. To je prostě takový nesmysl, že je potřeba na něj upozornit.
Udělejme to tak, aby ti lidé - řemeslníci, živnostníci - platili daně s radostí, a to můžeme zařídit jediným způsobem, že budou velmi nízké a velmi jednoduché.
A přesně kvůli tomu tady jsem, aby to bylo jednoduché, aby se to všechno zrychlilo, zjednodušilo. Přijďte, já vám to vysvětlím, a když mě podpoříte, tak to tady bude za chvilku. A k tomu s tím zahradníkem. Ale víte, co to je umět využít právě svůj čas? To znamená, že tu fakturu tomu Bláhovi, který si ho objednal, nebo někomu jinému, dám jednou za měsíc. Jednou za měsíc ho zkásnu za ty práce, které jsem si s ním dohodl, protože většina dělá pravidelně to sekání na stejných zahradách, takže jednou za měsíc vystaví těm třinácti, ke kterým chodí pracovat, ten jeden doklad. Takže je to jednoduché. Šetřeme si svoji práci a tak to funguje. Přece nebudeme, když jde zedník stavět dům, každý den účtovat, že zrovna položil deset cihel! Zrovna tak ten zahradník vystaví, když je posekáno. Třeba také za půl roku, protože jim to stačí.
Děkuji.
Já samozřejmě to sleduji pečlivě. Aby to nebylo úplně jednoduché, tak třeba v Českých Budějovicích je takový veliký zahradník , který právě tyhle květiny pěstuje, dováží, prodává, a ta firma se jmenuje Ferjenčík. Ten člověk toho musel nechat, musel to zavřít a byl vaším EET zlikvidován. To je konkrétní případ firmy, kterou vaše EET zlikvidovalo. Stejně tak znám hospodského , který musel svoji hospodu zavřít, protože ho vaše EET zlikvidovalo.
Pane poslanče, vaše dvě minuty.
Takže to je také jedno téma, o kterém bychom mohli diskutovat.
Děkuji.
Prosím.
Vím, že už je pátek, že už se všichni vidíte asi někde jinde, ale tak to vydržme. Mě velice mrzí, že se opravdu neposloucháme.

Jistě to budete moct dokončit.

To znamená, i při dnešní konstelaci ekonomického růstu si myslím, že i tito lidé mají dostatečné množství času, neříkám samozřejmě, že mohou všichni, ale že mají opravdu dostatečné množství času na to, aby se s tímto nějak ztotožnili, a jsou samozřejmě i na úřadu práce informováni o tom, jak to bylo a jak to bude dál pro ně. To je jedna věc.

Překupování stravenek. To je také téma. Ano, my to víme, že překupují stravenky, ale čí je to problém? To je problém přece těch klientů! Přece u těch klientů! A já jako člověk, který jsem na té nejhorší ekonomické úrovni a jsem rád, že dostávám tyto dávky, tak si myslím, že bych si to asi měl rozmyslet. Ale zase na druhé straně na tom klientovi je, že do toho jde, nebo ne. Za KSČM říkáme, že je nutné udělat revizi dávek nepojistného systému.
A návrh zákona jako celek.
Slyšeli jste návrh procedury včetně té legislativně technické úpravy, kterou bychom hlasovali jako první. Má někdo připomínky k proceduře? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 74, z přítomných 174 pro 172, proti nikdo. Budeme tedy postupovat podle schválené procedury a jako první hlasujeme legislativně technické úpravy přednesené v rozpravě ve třetím čtení. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Je to funkční? Dobře. Kdo je proti? Prosím, paní zpravodajko, stanovisko. Návrh byl přijat. Další návrh.
Chtěla bych pouze podotknout, tím, že jsme odhlasovali návrh F, návrh A se stal nehlasovatelným.
Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Zahájil jsem hlasování číslo 79 a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Návrh E ústavně právní výbor nedoporučuje.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Všichni souhlasí. Můžeme tedy hlasovat o zákonu jako celku. O všech návrzích tedy bylo hlasováno. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Nyní mimo body se hlásí s přednostním právem pan předseda Jan Bartošek.

Je to logické.
Pěkné dopoledne. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Kaňkovský.
Dobré dopoledne. A ještě jednu věc zmíním. Jsem rád, že tady zaznělo i to, že je potřebná skutečně komplexní revize nepojistných dávek.
Jsme stále v obecné rozpravě. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Ano, paní poslankyně Richterová se ještě přihlásila, než jsem rozpravu ukončil. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. Opravdu jen velice stručně. To jsou další aspekty, které tady ještě nebyly dnes zmíněny. Děkuji vám za vaše zvážení případné podpory toho návratu k předchozí úpravě.
Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat paní zpravodajka Aulická Jírovcová. Prosím, máte slovo.
Asi chápu, že jsou pro ni důležité.

Děkuji.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych ráda upozornila, že jsem sice malého vzrůstu, ale nejsem kolegyňka. Tolik fakticky.
Do obecné rozpravy se přihlásil pan předseda Bartošek.
Pouze bych chtěl požádat, až se odhlasují jednotlivé pozměňující návrhy, před závěrečným hlasováním o 15 minut na poradu klubu.
Ano, zaznamenal jsem vaši žádost a samozřejmě jí vyhovím. Ptám se znovu, jestli je ještě nějaká přihláška do rozpravy. Nikoho nevidím, takže v tuto chvíli obecnou rozpravu končím.
Já už opravdu krátce, protože tady bylo řečeno vše. Opravdu tady jsou dvě verze. Já znovu zopakuji, o co tady vlastně jde. Když vrátíme zpátky...
Dámy a pánové, prosím znovu o klid, ať můžeme vyslechnout závěrečné slovo.
Takže co je lepší?
Opět tady dokázal při svém minulém vstupu svůj dogmatismus, ale on se usvědčil sám a myslím, že poslanci si udělají svůj obrázek.
Další je přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec, pan předseda Pirátů Ivan Bartoš, a následně je přihlášen pan poslanec Bláha.
My jsme se tady včera, moc vás tady nebylo, na interpelacích bavili ohledně digitalizace s panem premiérem, já jsem rád, že tady je, a ten tady včera ukazoval svůj notýsek. To není vůbec realita. Ale já bych skutečně chtěl reagovat na to, že aktivní lidé nad 50 let nemají mobilní telefon s aplikacemi, takže to, že pekárny dokážou fakturovat elektronicky, rozhodně není něco, čím bychom to měli poměřovat.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl tedy reagovat jenom na jiné příspěvky, ale teď musím zareagovat. Nepodceňujte nás, my jsme daleko před vámi ještě pořád. Já jsem chtěl reagovat jenom na ta čísla. Takových nás je hodně. Nemusel bych v tom být. Jenom v kostce ještě jednou. Poctivým podnikatelům to nevadí, nezatěžuje to a jsou připraveni o tom hovořit a budou hrozně rádi, když třetí a čtvrtá vlna proběhne co nejrychleji.
Ano, já jsem se skutečně přeřekl a ihned jsem se opravil. Tak já nevím, kdo tady koho fabuluje s čísly. A stejně tak má rozdíl v těch číslech Ministerstvo financí. Konstatuje to Nejvyšší kontrolní úřad a ne já, tak prosím si ta čísla aspoň příště srovnejte.
Já si myslím, že v žádném případě. Ale to je slovník pana poslance Volného, já si to nemyslím. Já si myslím, že pan poslanec Bláha vystupuje s věcnými příspěvky. Představte si, pane poslanče Bláho prostřednictvím pana předsedajícího, že váš stranický šéf by se živil jako živnostník. O něm je známo, že dokáže posílat jenom esemesky, tak prostě byste mu zrušil živnost.
Já bych se trochu vrátil k té ideové podstatě. Třeba u nemocenské může každý dostat elektronický obojek, aby se s tím neplýtvalo, studenti se dají kontrolovat, jestli se učí, nebo sedí v hospodě. To mi není jasné, čím vám tak jako vadí osobně.
Poslední v tuto chvíli pan poslanec Jiří Bláha na faktickou.
Mě se zdá, že opouštíme reálný život. Takže já bych navrhoval, než se tady vždycky potkáme, pojďme si to vypovídat někde v zákulisí, všechno si to řekneme, jak to vlastně chceme krásně udělat, a já věřím tomu, že máte stejné myšlenky jako já. Přece nechcete, aby nám tady narůstala šedá ekonomika. Ve stavebních firmách je to to samé a můžeme takhle jít po těch jednotlivých odvětvích. Když se půjdete nechat ostříhat. A ti lidé to dělají z nějakého důvodu a my bychom měli předcházet těm důvodům a nastavit jim to tak, aby to bylo rovnoprávné a aby to nemuseli dělat, protože je to trápí.
Žádám kolegyně a kolegy, aby zaujali svá místa. Pane předsedo, prosím.
Děkuji za slovo. My jsme se po debatě rozhodli, že se u těch pozměňovacích návrhů zdržíme. Současně bych chtěl vyzvat pana ministra vnitra a vládu jako celek, aby vláda v řádném legislativním procesu a s řádnou debatou i s opozicí předložila novelu volebních zákonů. Protože mít volby buď o Vánocích, nebo během školních prázdnin nám přijde nešťastné.
Já si jen dovolím ještě zareagovat na svého předřečníka, že to s těmi pevnými termíny voleb určitě bych podpořil. Nicméně já bych tedy měl takovou legislativně technickou poznámku. Já jsem to konzultoval se zákonodárcem a shodli jsme se, že to tak je.